To je to, co tady bylo zmiňováno. Kdo lže, nelže, kdo mluví pravdu, nemluví pravdu. V každém případě se mi to líbí. A to jsou ta vaše opatření, která chcete zavést. To znamená zrušení přimíchávání biopaliv. Ta cena zůstane stejná. Vy tady predikujete, že se sníží o nějakou korunu. Ne, nesníží se o nic.
Je to určitě relevantní politická debata nad tímto tématem ohledně této lhůty a samozřejmě to beru za zcela správné. Ale musím taky říct, že jsme si tady vyslechli slova předsedy SPD právě k této situaci. On nám tady řekl, že prý nemá s Ruskem nic společného, že prý jeho názory nejsou proti České republice. Jakou váhu mají slova tohoto člověka? Podle mě žádnou. Jakou váhu mají slova člověka, který na svém profilu napsal: "Vláda Petra Fialy a tajné služby USA i dalších zemí NATO podněcují konflikt Ruska s Ukrajinou. Tahle slova píše předseda SPD po Vrběticích, po ruském teroristickém útoku v našem státě. V tomhle kontextu dva dny předtím, než zaútočili barbarsky na Ukrajinu, tohle píše předseda SPD. Tak já nevím. Tohle jsou slova někoho, kdo se považuje za vlastence? Já musím říct, že tohle opravdu nejsou slova vlastence. To jsou slova podle mě páté kolony, to jsou slova zrádce, přisluhovače, prostě kolaboranta!
Děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Protože nejsou možné faktické poznámky, tak bych krátce zareagoval na svého předřečníka, pana předsedu Cogana. Ten se nemůže ničemu divit. My ty jeho lži tady posloucháme už dlouhodobě. A samozřejmě od začátku volebního období to nabralo na své intenzitě. A je to samozřejmě i vidět. Velmi krotký. Tam nebylo nic nového. To je neustále to samé, on to čte jenom odzadu, odpředu, ze středu, tam a zpátky, ale víceméně zní pořád to samé. Já jsem si mnoho měsíců říkal, že na pana předsedu Okamuru nemá smysl reagovat. Přece jenom to, že nastala ta dramatická změna a on se musel přestěhovat do své původní kanceláře, to na něho nepůsobí zřejmě dobře, říkal jsem si, časem se z toho dostane. On nás neustále všechny obviňuje ze lži. Tak si tipněte, kolik desítek tisíc odkazů na mě vypadlo. Jsou to skutečně desítky tisíc odkazů v souvislosti se souslovím lhář Okamura. To samozřejmě je vidět potom na všech těch příspěvcích, které samozřejmě posílají i jeho příznivci na sociální sítě, kteří se nestydí za to, že jsou členové nebo příznivci Úsvitu přímé demokracie. Fotografie a citáty ruského prezidenta se souhlasným komentářem sdílel pravidelně. Teď ale nejsou dostupné. Mimochodem tuším, že žádný z příznivců žádné politické strany ještě nespáchal teroristický útok na vlak jako jeden z příznivců SPD. Takže to asi nikde jinde vidět není. Já bych chtěl říct, že jsem nikdy a nikde neviděl tolik výzev k popravám, výhrůžky smrtí. A to všechno na příspěvcích příznivců SPD. To, co tady předvede vždycky Tomio Okamura, znamená, že večer usedají lidé, kteří mají informaci pouze z toho jeho Facebooku, a píšou: Tebe popravíme, tebe umučíme, tvá manželka nedožije, tvé děti nedožijou... Za to může Tomio Okamura. Víte, já už to asi déle nebudu nějakým způsobem prodlužovat. To, kdo tady lže, je naprosto jasné. Ostatně ty odkazy na vyhledávačích hovoří celkem jasně. A pokud tady někdo lže, zneužívá situaci a vyvolává extremistické nálady ve společnosti, tak to je pan poslanec Tomio Okamura.
A najednou titíž politici přijdou s návrhem 58 dnů. To si myslím, že to prostě není možné. Jinými slovy argument číslo jedna, že to bude trvat déle, je za mě, nezlobte se, relevantní. Protože i u covidu bylo jasné, že to bude trvat déle. A proč ne do konce června nebo do konce roku? A přesto ta vláda permanentně se sem vracela, aby znovu a znovu obhajovala, jestli ten nouzový stav se má prodloužit, nebo ne. Ano, to také nikdo nezpochybňuje. Tato situace na Ukrajině bude určitě trvat déle než 30 dnů, ale mohou se měnit ta opatření. My nebudeme dělat nějaké naschvály. Ale nevím, jak jste přišli na to, že se to prodlouží téměř o dva měsíce. Současný premiér 7. dubna, to znamená necelý měsíc, necelý měsíc po vyhlášení prvního nouzového stavu řekl: Dnes je samozřejmě také potřeba jednat rychle, ale je potřeba jednat i rozumně. Po měsíci je konečně čas, aby se ta překotnost začala vyvažovat jasným plánem, jak dál. Překotnost a improvizace, která možná byla v těch prvních dnech a týdnech pochopitelná, už musí skončit. Jak již bylo řečeno, nouzový stav se může - trochu právního okénka - vyhlásit jen s uvedením důvodu na určitou dobu, maximálně 30 dnů, a to pro určité území. Prodloužit nouzový stav na dobu delší než 30 dnů lze jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Samotné vyhlášení nouzového stavu vládou jeho význam a dosah poněkud bagatelizuje - když se podíváte na to zdůvodnění - což je mimochodem věc, kterou vyčítala bývalá opozice, současná koalice předchozí vládě. Nebudu tady neférově argumentovat státy, které nejsou tak zasaženy jako Česká republika tím množstvím uprchlíků, to budu fér. Jenom připomenu, ve Francii není nouzový stav, ve Velké Británii není, v Itálii je - pozor, férově, ale tam došlo k prodloužení nouzového stavu na území Itálie do konce letošního roku, ale on tam trvá nepřetržitě už od roku 2020, tak to bych si nevzal jako příklad, tam to trvá nepřetržitě. Není ani, ale pozor, není ani v Rakousku, není v Německu. A není tam nouzový stav. A na Slovensku je stav mimořádné situace, který ale není ekvivalentem toho nouzového stavu, jak je to u nás.
Ale když řeknu ještě jednu věc, neexistuje jediný člověk s japonskou krví, který by byl obdivovatelem a zastáncem Ruska, ale to vy moc dobře víte, nebo možná nevíte, protože vůbec nemáte tyto informace. Takže už přestaňte lhát. My s tím nemáme vůbec nic společného, ani s Ruskem, ani s Putinem, ale to, že chceme, aby se mluvilo tady bez cenzury, aby tady byla svoboda slova, to vůbec neznamená, že je někdo pro Putina nebo pro Rusko. Takže už skoncujte s tím. Dokonce lidé, kteří se podíleli na vraždách Čechů na Kobyliské střelnici v Praze. Takže to skutečně jestli je tady někdo pátou kolonou, pak jsou to podle mého názoru lidovci, protože já do Ruska nejezdím ani nejezdím na setkání s Putinem. Tady Vít Rakušan lhal - prý Putin, můj kamarád. Já jsem si ani jeden příspěvek nesmazal. Může mi dát důkaz, že Tomio Okamura si smazal příspěvek na Facebooku ministr vnitra? Mimochodem, já tam mám citáty. A správce mého profilu tam dal i citáty Putina, pozoruhodné citáty Putina. Ale já jsem si žádný, ani jeden svůj status, nesmazal. Takže vůbec nechápu, o čem to tady mluvíte. Vy to asi děláte, vy máte času dost, já na to opravdu čas nemám. Ale v podstatě oni to dokázat nemůžou, protože jsem nic takového neudělal. Takže samozřejmě už nechte těchto lží a nesmyslů. Tady byla nějaká výzva, nebo tady byl dotaz, že jste prý neříkali, že tady ti uprchlíci budou natrvalo. Vždyť to říkal sám premiér Fiala, že to předpokládá. Zatímco dánská premiérka říká, že předpokládá něco jiného než český premiér a než vaše vláda, ona předpokládá, že se všichni poté, po skončení konfliktu, vrátí zpátky na Ukrajinu. To už byste za chvíli mohli také říkat, že ten, kdo například vystudoval ruštinu na vysoké škole, že je proruský. To jsou přesně tyto praktiky, které tady má vládní pětikoalice, ale to přece není vůbec pravda. Já myslím, že to od lidovců je opravdu velké chucpe. Ale dál k panu Rakušanovi, ministr vnitra. Protože je to váš kamarád. A vy jste o tom věděl, vy prostě o všem víte, o tomto politickém podnikání, které dělají vaši kolegové ve vedení hnutí STAN. A to je ministr vnitra? Máte plnou odpovědnost. A skutečně musím říct, že ta vaše vládní koalice občany přichází doslova strašně draho. Takže vy opravdu přicházíte ty občany strašně draho, a to dokonce i vaše voliče. Protože kdyby tady byla jiná vláda, tak by nakupovali levněji. Alespoň to malé ponížení, které prošlo, tak prošlo hlasy poslanců SPD, ANO a dvou poslanců jiné strany, která tady už není. Ale to už proběhlo všemi médii a už je to jasné. Takže už víme, proč jste hájili a proč hájíte solární barony, když druhou největší vládní stranou je strana, jejíž činnost sponzoruje právě člověk, který má solární byznys. Tady může být úspora až miliarda korun. My jsme navrhovali a navrhujeme přeskupit tyto peníze na pomoc lidem ohledně zdražování. A už je půl roku po volbách. Vždyť je půl roku po volbách. A druhou věcí je, že ani nic pro české občany v podstatě řešit nechcete. Ale tím, že útočíte na opoziční strany a lžete o nás, tak tímto stejně tyto otázky neodvrátíte. Stejně tak nemáme nic společného ve stejném významu ani s Bruselem, ani s Washingtonem, ani s Pekingem. Je to přesně ten model té přímé odpovědnosti. A je to země, kde je mimořádně vysoká životní úroveň, lidé jsou hrdí na svou zemi a mají k sobě kladný vztah. Takže vás znovu vyzývám k tomu, abyste přestali o SPD lhát. Já jsem se s nikým z Ruska nescházel, ani s ruskými vládními představiteli, ani s Putinem. Neznám nikoho z SPD, kdo by se s někým takovým scházel, nebo by dokonce komunikoval. Nikoho takového neznám, kdo by s ruskými vládními činiteli komunikoval, něco s nimi koordinoval. Takže pojďte se věnovat, prosím vás, té práci pro občany. Pojďte představit ten plán. Takže dal za pravdu našim argumentům, kdy SPD bude hlasovat proti nouzovému stavu, protože nouzový stav prostě není potřeba a tu situaci lze řešit podle stávající krizové legislativy. A myslím, že ta debata potom začala být víc věcná. Je to odporné. Nevím, co mluví tady o kanceláři. To si myslím, že je prokazatelné, a vidí to všichni. Tak jestli se chcete takhle tady bavit, lhát... To jsou fakta. Vyjedou vám tam fotky. Je to tak. Je to prostě tak a nebraňte se tomu. I to, co jsem vám tady četl, tak je pravdivá historie organizace, se kterou se kamarádí poslanci TOP 09 a KDU-ČSL. Projevy pana Jurečky a pana Rakušana to spadlo do osobních útoků, ještě vymyšlených, takže vy jste ukázali, že je tady evidentně času dost. Já myslím, že času je málo, protože občané jsou zoufalí, je potřeba pomáhat občanům, tak já to tady budu číst pořád dokola celých tři a půl roku. Já jsem to tady přečetl a každý si udělá obrázek sám. A už jsem vám to říkal minule. Fakt nemají čas.
Dáte přednost. Děkuji za tu dohodu, čili s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný.
Děkuji panu kolegovi Nacherovi vaším prostřednictvím za tu vstřícnost. Tak abychom nezůstali v nějaké rovině jenom toho, že budu konstatovat, že on tady předvádí jednoznačně kolaborantské praktiky, tak já tedy odcituji fakta. Máte ji tam, bezva, tak si to slovo přečtěte. Jenom jste prokázal svoji neznalost. Jenom to tady konstatuji na tento mikrofon. Pan poslanec Okamura netuší, co má před sebou a co čte. Je potřeba to jasně říci. Nemá to s tím nic společného. To je doložitelné, to si můžete nalézt. Tak ale ještě abych se vrátil k těm faktům.
Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. Ostatně to je postoj i například dánské premiérky. Takže postoj SPD je v souladu i s jinými demokratickými zeměmi na západ od nás. Ale vláda to vidí jinak, vláda Petra Fialy to vidí jinak. V tomto se postoj SPD zásadně liší od postoje Fialovy vlády a hnutí ANO. Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Fialova vláda odmítá řešit problémy českých občanů a to je špatně. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice. Ukrajina je známá jako obilnice Evropy, ale kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu bude ohroženo její pěstování. Česká republika by proto měla podle Svazu pekařů a cukrářů zásadně omezit vývoz pšenice, jejíž cena se právě kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdvojnásobila. Běžný chléb by tak mohl letos stát i 60 až 100 korun. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy, aby konala. Proto o tom tady hovořím. Protože vláda se chová k cizím jako k našim, ale zároveň k našim jako k cizím. Na ty vláda samozřejmě úplně kašle. Říkám samozřejmě, protože já tuhle pětikoalici a její uvažování moc dobře znám. Zde bych ještě poznamenal, že máme letos podle údajů, které zveřejnila pracovnice Sociologického ústavu Akademie věd, 40% nárůst nových exekucí v České republice ve srovnání se stavem před půl rokem. Vláda, která neumí řešit problémy českých občanů a kašle na ně, by měla podat demisi. Navíc vláda lhala, konkrétně ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN, když říkal, že nouzový stav se nebude dotýkat českých občanů. Takže jste to měl přiznat ale, vy jste to měl přiznat. Ano, bude se to dotýkat všech občanů. Takže pomoci ano, to se tady shodujeme všichni. Pak se ale už neshodujeme dál v tom dalším přístupu a další realizaci nebo dalším řešení této věci. Takže o tom to není. Mimochodem zajímavé bude také si říct, a to tady má připraveno kolega poslanec, v kolika zemích je vlastně vyhlášen nouzový stav, které se potýkají s tou vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Protože podle našich informací je to asi jenom v České republice, ten takzvaný nouzový stav. Ale vláda Petra Fialy zapomíná, že lidi v nouzi, lidi na ulici, lidi v bídě a problémech máme i mezi svými občany. A tady je ten rozdílný pohled, který má SPD, protože vy na naše občany prostě úplně kašlete. Myslím, že už to vidí spousta občanů, a určitě vám také mnozí píší, ne že ne. Ale vy jste jako hluší a slepí a vy máte hlavu prostě buď někde v Bruselu, nebo někde v oblacích. To, co žádáme, je, aby vláda nezapomínala na to, že jsou tu naši občané, kteří celý život státu platili daně, budovali hodnoty a dnes jsou někteří naprosto bezmocní kvůli zdraví nebo stáří a mnozí mají nárok na nižší sociální pomoc než někteří občané Ukrajiny. Vytvářením této nerovnosti vláda vytváří naštvanost mezi lidmi. Obecně má veřejnost za to, že nouzový stav má vládě Petra Fialy umožnit velkorysé vyhazování peněz našich občanů pod záminkou krize, kterou místo abyste mírnili, tak ji na maximum zvětšujete. Každá válka a každý konflikt má svoje uprchlíky a lidem v nouzi je třeba pomáhat. Je ovšem rozdíl mezi akutní pomocí lidem v nouzi a naopak velkorysými pobídkami k přestěhování do České republiky. Znám případy našich důchodců, kteří mají nájem na ubytovně vyšší, než je jejich důchod, a po léta se nezmohli ani na příspěvek na ubytování. To nebyla pointa té věci. Naopak my tady navrhujeme zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A neříkejte mi, že si to mám nechat. Zároveň když tak vysvětlete ty vaše sponzory konečně a pana Polčáka. To by bylo ideální. To je přece to, co byste měli vysvětlit, proč to děláte v hnutí STAN. K tomu se ale nemáte.
Já jsem fakt nenašel, když jsem si dělal tu přípravu, ani jednu žádost, která by byla přes těch 30 dnů. Nicméně ta situace a ta jednotlivá opatření se mohou samozřejmě v čase měnit. Tady máte, to jste vy nikdy nečinili, tady máte nabídku i od opozice o podporu v této věci. Prostě to jsou podle mě jasné věci. Nevím, proč se toho bát. A takhle jste to chtěli vy a takhle mi to přijde fér.
Děkuji.
Já navážu na pana předsedu Výborného a nebudu už tady opakovat argumenty, citovala jsem pana... budu se držet teď vlastně ústavnosti té lhůty.